Nikdo nerozporuje můj postup? V tom případě dám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 28, přihlášeno je 181 poslankyň a poslanců, pro návrh 147, proti nikdo.
Na druhou stranu vláda ruší testování, protože antigenních testů je nedostatek, protože vláda je nezajistila v potřebném množství v dostatečném předstihu. Vláda hnutí ANO v demisi přijímá další nesystémová protiepidemická opatření. Není žádný důvod pro ukončení testování a pro konec používání antigenních testů. A naopak je potřeba uznávání protilátek a negativních testů jako dokladu bezinfekčnosti. Je zároveň potřeba upravit vládní opatření tak, aby byla možnost prokazování bezinfekčnosti i uznávání protilátek a negativních testů. Chceme zrušit pandemický zákon a odmítáme další případné vyhlášení nouzového stavu. Máme tady platnou krizovou legislativu, která umožňuje řešit současný stav. Zároveň sbíráme podpisy pod petici proti nepřijatelným opatřením souvisejícím s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů. Petice bude už dnes ke stažení na www.spd.cz, to znamená ke stažení jak papírovou formou, tak bude možné podepisovat elektronicky, abychom zapojili co nejvíce občanů, protože jsou tady statisíce občanů, kteří se současným stavem pochopitelně a zcela právem nesouhlasí. A připravujeme také podání správní žaloby proti konkrétním vládním opatřením, která popírají základní práva a svobody občanů. Děkuji za pozornost.
Vy jste navrhl jako poslední bod tohoto jednání této schůze, pamatuji si to správně?
Ne, ne, já jsem říkal, že nejprve bych to navrhl - já jsem dal dvě varianty... ...abych dal prostor k tomu pozitivně přistoupit tady poslancům.
Děkuji za návrh. Z dnešního jednání se omlouvá na celý den, respektive až do konce celé schůze, pan poslanec Vladimír Zlínský ze zdravotních důvodů a o omluvu požádal také předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, a to taktéž z celé schůze a taktéž ze zdravotních důvodů.
Zdůrazňuji, že se použilo slovo záměr a co nejhorší. Abych ještě uvedl jednu věc. My samozřejmě respektujeme to, že opozice má právo na kritiku, je to naprosto normální. Uvědomujeme si velmi dobře roli opozice. Chápeme to, že musí být tvrdá oponentura, bereme to, že se někdy zesměšňujeme, chápeme to, že se obstřeluje vládnoucí garnitura. Prostě to patří k diskusi a nemůžeme se rozčilovat, když se takhle opozice chová. My bychom samozřejmě zase reagovali a reagovali jsme ve smyslu toho, jakým způsobem opozice měnila svoje názory, jakým způsobem se odmítal nouzový stav v době, kdy jsme tady měli nejvíce nakažených lidí a kdy jsme tady prosili o to, aby se o pár dní nouzový stav prodloužil, abychom mohli udělat určitá opatření. Mohli bychom se bavit o tom, jak opozice cupovala nošení roušek, jakým způsobem v určité době navrhovala uvolnění. To všechno je možné diskutovat. Jsou to lidé, kteří dělají to nejlepší, co mohou. Jsou to lidé, kteří to odnáší na zdraví. Jsou to lidé, kteří riskují velmi často své životy. Jsou to zdravotníci, lékaři, sestřičky, jsou to hygienici, jsou to hasiči, jsou to zástupci armády, policie, jsou to třeba i dobrovolníci, ale jsou to i úředníci na našich úřadech, kteří píší zákony, kteří píší nařízení, kteří se snaží vytvářet podpůrné programy pro podnikatele, aby přežili, kteří dnes a denně sedí na přetížených infolinkách. A domníváme se, že skutečně tito lidé jsou součástí nějaké tajné mise a že participují na tom, že chceme vytvářet co možná nejhorší prostředí? Domníváme se, že tito lidé jsou nesvéprávní? Není to tak. Jakým způsobem je dneska máme motivovat, když slyší toto? Uvědomme si prosím to, že toto současně podporuje všechny dezinformace, proti kterým se snažíme všichni společně bojovat. Jinými slovy, testování je to nejhorší?
Kdo souhlasí s navrženým složením volebního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?
Nyní prosím hlasování o ustavení výboru pro evropské záležitosti.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro evropské záležitosti? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením hospodářského výboru? Kdo je proti? Konstatuji, že jsme hospodářský výbor ustavili.
Dále ústavně-právní výbor.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením ústavně-právního výboru? Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ústavně-právní výbor ustavili.
Jak jsem řekl, je Sněmovnou navržen, odsouhlasen jako 16členný.
Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro bezpečnost? Kdo je proti? Konstatuji, že jsme výbor pro bezpečnost ustavili. Děkuji. Konstatuji, že jsme výbor pro obranu ustavili.
Jedenáctý v pořadí je výbor pro sociální politiku, ten ustavujeme v počtu 20 členů.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro sociální politiku? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Pane předsedo, prosím pokračujte. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Dále prosím hlasování o výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ten je navržen v počtu 20 členů.
Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ustavili.
Nyní budeme hlasovat o výboru pro zdravotnictví. Ten je čtrnáctý v pořadí, má počet 25 členů. I toto je po vzájemné dohodě s kolegy.
Děkuji. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme výbor pro zdravotnictví ustavili.
Nyní ustavíme výbor pro životní prostředí.
Konstatuji, že jsme výbor pro životní prostředí ustavili. Kdo souhlasí s navrženým složením zahraničního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? A ještě než předám slovo panu předsedovi volební komise, přečtu následující omluvy. Pane předsedo, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. K volbám přišlo 185 poslanců a poslankyň. Bylo tedy vydáno 185 hlasovacích lístků. A je to následující výsledek: Tomio Okamura získal 18 hlasů a Radek Vondráček 65 hlasů. Konstatuji tedy, že v prvním kole této volby nebyl nikdo zvolen a do druhého kola v souladu s volebním řádem postupují oba navržení kandidáti. A ještě přidám informaci: technicky na přípravu možného druhého kola volební komise potřebuje v tuto chvíli zhruba pět, šest minut, takže za malou chvíli může být připraveno druhé kolo.
Zahajuji tímto hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu? Návrh na přerušení byl přijat. A nyní mi dovolte, abych otevřela další bod, a tím je Na lavice vám byl rozdán písemný podklad.
Samozřejmě všichni z nás víme, že další v úvahu přicházející - v úvahu přicházející, tajné volby jsou tajné volby a nikdy nevíme, jak dopadnou - funkce je předseda ústavně-právního výboru. V každém případě můj hlas dostane, jinak bych tady ani nevystoupila, a myslím si, že by nás dobře jako Poslaneckou sněmovnu reprezentoval. Věřím tomu, že i hnutí ANO by reprezentoval v tomto ohledu dobře, ale nás všechny jako Poslaneckou sněmovnu nepochybně.
Pan poslanec Brázdil se hlásí s faktickou? Pane ministře, máte slovo.
Navážu na to, co říkala milá kolegyně Válková. Ale já jsem ho zažil i v situacích, ve kterých jste ho třeba ne všichni zažili. A to říkám opravdu s plnou vážností.
Další do rozpravy se přihlásil pan poslanec Brázdil. Také děkuji, pane poslanče. Jenom připomínám, že oslovujeme kolegy a kolegyně mým prostřednictvím.
Volební místnost je připravena. Nyní prosím, paní předsedající, o přerušení tohoto bodu k provedení volby. Takže do 15.50 budeme vydávat volební lístky.
V jednacím sále se tedy sejdeme v 16 hodin. Kdo souhlasí s navrženým složením zemědělského výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Na začátku tohoto volebního období dne 12. října 2021 vám byl k seznámení a k předběžnému posouzení doručen na jednotlivé poslanecké kluby pracovní návrh. Dále vám byl doručen sněmovní dokument 61, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny a přehled všech usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry ve 2. až 8. volebním období. Nikoho nevidím, že by se hlásil za poslanecké kluby. Nevidím žádného přihlášeného, v tom případě rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné návrhy, přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani zde nevidím nikoho, že se hlásí. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod, a to je Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu a upozorňuji, že by v podrobné rozpravě mělo zaznít, jaké komise zřídíme, kolik budou mít členů a jakým způsobem budou naplněny. O slovo se hlásí pan předseda Výborný. Přerušuji jednání v podrobné rozpravě.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Opět pan předseda Michálek. Hlásí se ještě někdo? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Nyní bychom přistoupili k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, byl přijat. Prosím pana předsedu Martina Kolovratníka, aby nás provedl volbou.
Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí? Je to pan předseda Jákob . Prosím, máte slovo. Děkuji. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda je potřeba ho opakovat, nebo víme, o čem hlasujeme? V tom případě není námitka. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Otevírám další bod, a to je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby I zde počet členů není zákonem určen a je potřeba počet členů stanovit. I zde je potřeba, aby v podrobné rozpravě zazněly návrhy. V 8. volebním období byl počet stanoven na 10 poslanců a byla stanovena podle zásady poměrného zastoupení. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se do ní hlásí? A je to opět pan předseda Jákob. Máte slovo. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak jsem ho přečetl? Otevírám nový bod, a to je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby Počet členů není zákonem určen a je potřeba počet členů stanovit. I zde, v 8. volebním období, byl počet stanoven na 10 poslanců a byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.
Jak můžeme říct to, že cíleně vedeme tuto zemi k tomu, abychom vytvořili to nejhorší možné prostředí? Přesně ti, kteří nás kritizují dnes a denně ve smyslu toho, že poskytují dezinformace, tak tohoto pouze využijí. Nechci zdržovat a cílem mého vystoupení není žádná obstrukce.
Děkuji za slovo, pane předsedkyně. Dámy a pánové, jménem klubu hnutí ANO žádám o zařazení bodu týkajícího se vzniku nových poslaneckých klubů, protože jak všichni víme, je tu potenciální problém, před kterým se zavírají oči. Poslanci příslušející k jedné politické straně mohou vytvořit pouze jeden poslanecký klub a slučování klubů je přípustné." K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně deseti poslanců. Víme také, že na tuto věc máme opět několik právních výkladů, které jsou často v přímém rozporu. Máme tu stanovisko sněmovní legislativy, které je nám bezesporu všem dobře známo, která daný postup považuje za legitimní. Máme tu například výklady pana Hasenkopfa, který tvrdí, že takový postup není legitimní a je v rozporu se zákonem. Četla jsem i názor právníka Zdeňka Koudelky, který je stejného názoru. Ale jak říkám, pohledy jsou různé, o tom není sporu. Nicméně nerada bych se dostala do situace, kdy zde bude jednací řád ohýbán tak, aby vždy vyhověl síle ve Sněmovně, a my tomu jen tak mlčky přihlíželi. Náš klub a stejně tak mnoho občanů, kteří jistě píší i vám, se obává, aby Sněmovna nepostupovala v rozporu se zákonem, protože v takovém případě by byly úklony, které tyto kluby oficiálně činí, neplatné. Myslím si, že věc je natolik závažná, abychom se jí věnovali a jako Sněmovna vyslovili usnesením právní názor. Vnímám to jako důležité i pro budoucí vládnoucí koalici, aby byly odstraněny pochybnosti, že její poslanecké kluby nebyly od samého počátku zřízeny v rozporu se zákonem. A jasnou odpověď si zaslouží i veřejnost, která se na nás všechny v této věci intenzivně obrací. Žádám vás proto o zařazení bodu Legitimita vzniklých poslaneckých klubů. S tímto názvem: Legitimita vzniklých poslaneckých klubů. Nemyslím si, že by nám bod zabral hodně času, nebudeme ho chtít v žádném případě natahovat, ale myslíme si, že ten vzduch by bylo dobré vyčistit.
Děkuji za přednesení návrhu. Děkuji za upřesnění.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych taky chtěla moc podpořit zařazení bodu týkajícího se zřízení poslaneckých klubů. Znovu si dovolím ho připomenout: "K ustanovení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců." Ta koalice je politickou stranou, která kandidovala ve volbách. Měli jsme tedy dvě politické strany, které kandidovaly ve volbách, a to je koalice SPOLU a koalice PirSTAN.
Omlouvám se, ukončuji hlasování a prosím o stanovisko paní... Konstatuji, že tento návrh usnesení nebyl schválen. A opět prosím o stanovisko paní zástupkyni navrhovatele k celému návrhu zákona. A paní zpravodajko, prosím?
Já jsem, paní předsedající, přečetla usnesení výboru pro sociální politiku jako souhlasné.
Takže nyní bylo o všech návrzích hlasováno. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Mezitím ještě došla omluva. Stahuje, bylo mi to tady předloženo, omlouvám se. Předneseme návrh usnesení.
Já tedy opravdu neznám, paní předsedající, úplně dokonale jednací řád, ale jestli bych mohla požádat, jestli by se omluvy nepřečetly na začátku a na konci, ale během hlasování mi to přijde strašně nepříjemné.
Prosím, všichni jste byli odhlášeni, zaregistrujte se znovu svými kartami. Kdo je proti? Tímto končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní ministryni v tomto bodu. A nyní otevírám přerušený bod číslo